Ani ne tak doplňující otázka.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Následné vyšetřování odhalilo držení nelegálních zbraní, jakož i další výbušniny. Palestinská strana tvrdila, že zbraně jsou darem komunistických papalášů z 80. let, naproti tomu média přinesla informaci, že tyto zbraně měly vypilovaná identifikační čísla, což je tedy pro dar poněkud neobvyklé. Mají obavu o své zdraví, životy a majetky, a to právem! Byli to palestinští teroristé, kteří v 70. a 80. letech unášeli letadla! Protože je to diplomatický incident, předpokládám, že jste informován o průběhu vyšetřování, a kladu tyto otázky. Za prvé: Jaké zbraně, v jakém množství a stavu na palestinské ambasádě policie našla? Za druhé: Jaká výbušnina, v jakém množství a jakým způsobem byla v budově uskladněna? Mohu ještě otázky?
Poprosím pana ministra Zaorálka o odpověď.
Palestinci také zdůraznili, že palestinská strana z toho vyvodila patřičné závěry, podnikla nezbytná opatření, aby se podobné incidenty nemohly opakovat. Zároveň přislíbili aktivně komunikovat s českou veřejností, aby došlo k rozptýlení obav a výhrad.
Je to svým způsobem určitá dezinformace. Ta změna vychází z připomínek Legislativní rady vlády. Cituji: "Zdroje pitné vody nemohou být objektem převodu vlastnického práva podle občanského zákoníku a nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují podle vodního zákona." Tolik asi ve vší stručnosti.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec si nepřeje doplňující otázku. Dostáváme se k jedenácté interpelaci.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
Bohužel, v žádném případě to nevedlo ke snížení celkových léčebných nákladů, protože následně narostla rehabilitační péče ambulantní a hlavně náklady z řešení nemocnosti a pracovní neschopnosti u nemocí, které vypadly z indikačního seznamu. Jak dál, vážený pane ministře? Pokud se urychleně něco neudělá, lázeňství v České republice brzy skončí. Navrhnete změny v indikačním seznamu tak, aby byly odstraněny alespoň nejhorší problémy, to jest otázka léčení dětí? Jaké okamžité kroky uděláte k záchraně lázní tak, aby alespoň do vydání nové vyhlášky přežily?
Poprosím pana ministra zdravotnictví o jeho odpověď.
Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Dostáváme se k interpelaci pana poslance Vladimíra Koníčka na pana ministra financí Andreje Babiše ve věci zveřejňování státního závěrečného účtu.
Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu každoročně upozorňuje, že správci kapitol tyto závěrečné účty nezveřejňují. Ministerstvo financí je správcem celkem čtyř kapitol. Tu svou, tedy kapitolu 312, pravidelně zveřejňuje. Kapitolu 398 Všeobecná podkladní správa začalo zveřejňovat teprve nedávno, ale kapitolu 396 Státní dluh a kapitolu 397 Operace státních finančních aktiv jsem na webu ministerstva nikde nenašel. Žádám vás, vážený pane ministře, dohlédněte prosím, aby byl zákon o rozpočtových pravidlech dodržován aspoň na Ministerstvu financí.
Poprosím pana ministra financí Andreje Babiše o jeho odpověď.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pan poslanec má pravdu. Došlo k technické chybě při redesignu webu, takže se omlouvám a ministerstvo to neprodleně napraví a vše bude zveřejněno transparentně.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za takovou odpověď.
Děkuji panu poslanci. Ptám se pana ministra, jestli chce doplnit. Nechce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, interpeluji vás v problému, se kterým se na mě s naléhavou prosbou obrátil spoluobčan z mého volebního kraje, jistě se však tento problém netýká jen jeho, ale i dalších pacientů. Zmíněný pacient či klient zdravotnických zařízení je po operaci srdce a po ortopedické operaci. K jeho smůle se ke všem zdravotním problémům přidala nemoc zvaná růže.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tak daleko by moje obava nešla, že bych už tyto formy politického jednání obecně považovala za zakázané trestním zákonem. Pokud jde o nasazení operativních prostředků, abych se nevyhnula ani této nepříjemné otázce, tak ministr spravedlnosti o tom nerozhoduje.
Děkuji paní ministryni.
Já si to samozřejmě nemyslím, to říkám předem, myslím si, že to je standardní forma politického jednání. Paní ministryně, líbilo by se vám v takovém světě žít?
Směr, kterými je chceme posunout, od toho, co tu bylo standardní v minulosti, je myslím jasný.
S další interpelací se přihlásila paní poslankyně Jitka Chalánková.
Vážená paní ministryně, dovolte, abych se na vás obrátila jako poslankyně za Olomoucký kraj. Byla jsem pozvána vedením města Jeseníku a také vedením hospodářské komory na jednání v Jeseníku, kde mě seznamovali s tím, do jaké situace se město Jeseník dostalo. Mezitím z města Jeseníku jsem obdržela informace, že je plánovaná výstavba nové budovy. Původně tyto informace byly o budově úřadu práce, nakonec se zjistilo, že tímto investorem je Česká správa sociálního zabezpečení.
Děkuji paní poslankyni a poprosím paní ministryni o její odpověď.
Tady docházíme k problému, že vlastně stát může investovat jen do svého vlastního majetku.
Následně v roce 2017 by mohla být zahájena realizace jednotlivých staveb, které jsou zařazeny do náhradních projektů na programovací období 14 až 20 v dopravní sektorové strategii druhé fáze.
Děkuji. Chci se zeptat: Budete mít doplňující otázku?
Budou ty odpovědi písemně?
Jan Volný a druhá omluvenka z dnešního jednání, od 16.45 se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Je tady interpelace s číslem 34, tu má pan poslanec Petr Bendl a interpeluje paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci personálního obsazování ministerstva.
Děkuji za slovo.
Vážený pane předsedající, jenom upozorňuji, že tady někdo zanechal brýle. Vážené poslankyně, vážení poslanci, to pravda je a není to žádná tajná informace, že pan Robin Povšík se stal náměstkem pro řízení úřadu. Jsem velmi ráda, že souhlasil s tou spoluprací, a děkuji za péči členovi ODS o naši personální politiku. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Chci se zeptat paní ministryně: Budete na to odpovídat?
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s žádostí o prošetření podivných pronájmů nemovitého majetku ministerstva vnitra. Další ministr, Radek John, kvůli porušení smlouvy firmou TEMPARANO, tím že podnajala jeden z domů, od smlouvy odstoupil. Další ministr, Jan Kubice, v roce 2011 všechny areály znovu pronajal firmě TEMPARANO v nové smlouvě, která údajně byla pro stát výhodnější, ale není známo, za jakých podmínek. V lázeňských domech na začátku roku proběhly inventury majetku a kontroly a Ministerstvo vnitra začíná provozovat lázeňské domy ve vlastní režii, přičemž musí obnovit licenci na provozování lázeňské péče a zajistit peníze na platy nových zaměstnanců, které nebyly rozpočtovány.
Omlouvám se, pane poslanče, ale vyčerpal jste svůj čas pro otázku.
V každém případě v současné době zkoumáme právní postavení a možnost úkon pana Fidlera zrušit, to znamená dostat to do situace před touto výpovědí. Tím ovšem neřešíme, zda vlastní uzavření smlouvy v roce 2008 bylo, nebo nebylo výhodné pro český stát, potažmo pro Ministerstvo vnitra. To je otázka druhá.
Nakonec jsme se na tom neshodli. Děkuji vám za pozornost.
Myslím, že my potřebujeme nikoliv celkovou strategii podnikání, ale vůbec strategii země. Jinak samozřejmě k těm námětům.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. On už to vlastně pan ministr tady řekl, že zpráva za rok 2013 se bude projednávat dříve.
Potom v podrobné rozpravě .
Dámy a pánové, velmi stručně.
Děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak.
A rozhodně budu hlídat i termíny tak, abychom skutečně nepřišli vždycky s křížkem po funuse.
Pan ministr, přeje si závěrečné slovo? Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení, které navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ještě vás seznámím s dalšími omluvami. Omlouvá se i pan poslanec Heger z dnešního jednání od 9.30 do konce dopoledního jednání. Mám zde přihlášky pana poslance Grebeníčka a paní poslankyně Putnové.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, německý satirik a aforista Christoph Lichtenberg napsal svého času následující myšlenku: "Velcí lidé taky chybují. A někteří z nich tak často, že je člověk skoro v pokušení považovat je za malé." Co k tomu dodat? Snad jenom to, že Miloš Zeman byl sice zvolen prezidentem České republiky v přímé volbě, ale ústavní vymezení jeho postavení a pravomocí se tím nijak nezměnilo. Je tedy povinen respektovat tento stav a vykonávat svou funkci v daném ústavním rámci. Pouze budu konstatovat, že prezidentovy pravomoci by měly být precizovány tak, aby si je nemohl vykládat podle svého. Chci však mluvit o tom, že přibližně stovka vysokoškolských profesorů je vystavena až nepochopitelné samolibosti hlavy státu, která jim odmítá podepsat a předat příslušné dekrety. "Jestliže se návrhy hromadí, není to moje vina," uvedl prezident Zeman s tím, že se už s bývalým ministrem dohodl na změně zákona spočívající v přenesení této pravomoci na ministra. Nyní se mu údajně zalíbil nápad nového šéfa školství a vláda mu vyhověla. Prezident Zeman proto doufá, že novela bude rychle schválena a on se profesory vůbec nebude zabývat. Ne, nevařím z vody. To, že prezident trvá na svém stanovisku a že za současné situace nepodepíše žádný jmenovací dekret novým profesorům, sdělil osobně 20. ledna letošního roku členům předsednictva České konference rektorů. Patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že aktuální znění návrhu je nepřijatelné především pro nově zaváděné věcné posuzování odbornosti uchazečů předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Tento postup by nepochybně ohrozil autonomii vysokých škol. Navíc neodpovídá ani mezinárodně obvyklým postupům.
Na začátek musím omluvit pana premiéra, omluvil se z dnešních interpelací. Máme tu na něj čtyři interpelace, takže máte, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, dvě možnosti. Takže já se ptám - první interpelace pan předseda Občanské demokratické strany, pan poslanec Petr Fiala, chce interpelovat pana premiéra ve věci cen energií, a pakliže má zájem, já mu předávám slovo.
Děkuji. Vážený pane premiére, těžko se mi mluví k prázdnému křeslu už při druhých interpelacích v tomto funkčním období, ale tak to je. Moje otázka je následující. Byly to hlasy pro výrazné zdražení energie pro domácnosti i firmy, které může v důsledku také přinést omezování výroby a propouštění. Vypadá to tedy, pane premiére, že na jedné straně něco v programovém prohlášení vlády slibujete, ale že členové vaší strany faktickými kroky dělají něco zcela jiného. Prosím vás tedy, pane premiére, abyste vyjasnil, jaká je pozice ČSSD a vaší vlády k cenám energií a zda také sledujete evropské souvislosti, které ceny energií významně ovlivňují.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já děkuji za slovo.
Děkuji, paní poslankyni. Dostáváme se k třetí interpelaci. Pan poslanec Leoš Heger chce interpelovat pana premiéra ve věci změny vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím tu interpelaci přednést. Tak tedy vážený pane premiére, já jsem si dovolil interpelovat vás ve věci personálních změn na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, protože je to věc, která naráží na přípravy zákona o státní službě a ideje, s kterými je tento zákon připravován. Patří tedy tento ústav zcela jednoznačně do té sféry, která pokrývá novou ideologii přístupu ke státní správě, se kterou všichni souhlasíme, aby v této správě byli odborníci, kteří v ní pracují, maximálně chráněni, obzvláště u odborníků, kteří jsou velmi specializovaní, jako je to v tomhle případě Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Prosil bych tedy vaše vyjádření zejména k tomu zákonu o státní službě a jeho představám v budoucnosti.
Zahajuji ústní interpelace na členy vlády.
Vážená paní ministryně, pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Paní ministryně ve vyjádření v tisku konstatovala, že existuje jemná hranice mezi politickým vyjednáváním a korupcí, a zároveň naznačila, že jako znalkyně trestního práva by možná byla schopna tuto jemnou hranici blíže upřesnit. Tam směřuje i můj dotaz. Já se nechci zeptat v souvislosti s onou kauzou, která je v tuto chvíli předmětem takové mediální pozornosti, ale v souvislosti s jiným politickým děním, které v tuto chvíli probíhá, které chci uvést jako příklad, který by po mém soudu měl být možná posuzován podobně. To jest, zda v tuto chvíli by paní ministryně schvalovala nasazení operativní techniky na Úřadu vlády, případně v okolí premiéra, a nasazení operativní techniky v okolí těchto poslanců, abychom posoudili, zda motivace jejich jednání souvisejí s nějakou osobní výhodou či s hmotnými statky souvisejícími s výkonem funkce poslance a zda toto ovládá jejich jednání v tomto zákonodárném sboru a při případném předkládání návrhů zákonů více než vykonávání mandátu v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím.
Děkuji, pane poslanče.
To je věc, kterou máme k dispozici a která je pro mě teď podstatná. Ale samozřejmě z tohoto hlediska byla ta pravidla porušena. Palestinská strana nyní garantuje, že v tomto bude zjednána náprava, že se podobná situace opakovat nebude. Já vím, že Palestinci udělali to, že odstranili bezpečnostní kamery, na které si stěžovali obyvatelé Suchdola kvůli údajnému narušení soukromí. To jsou kroky, o kterých jsem informován, že palestinská strana nabídla a nabízí, aby situaci nějakým způsobem pomohla řešit.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, druhé kolo, další otázky.
Děkuji.
Děkuji vám. Poprosím vás, pane ministře Zaorálku, o odpověď.
Mluvíme o palestinském autonomním území. Připomínám, že Hamas není součástí těch, se kterými jednáme.
Pro pořádek připomínám, že podle jednacího řádu jsou na první otázku dvě minuty, na odpověď pět minut a na druhé kolo na otázku minuta a na odpověď dvě minuty.
Bude zahájena v roce 2014 výstavba v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek - Úsilné? Pokud ano, tak kdy? A pokud ne, v čem spočívají problémy a jak budou případně řešeny? Za druhé. A za čtvrté.
Perfektní. Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď.
Paní poslankyně, děkuji za otázky. Časový termín vymezený pro odpovědi asi nebude dostačující. Kdybych to chtěl jenom shrnout v krátkosti. Kapitola sama pro sebe. Byly navrženy nové hodnoticí komise pro výběr zhotovitele, které musí ustanovit vláda.
Děkuji. Pan poslanec Plzák.
Přistoupení k té dohodě je podmíněno určitými finančními náklady.
Ano. Závěrečná slova pan ministr ani paní zpravodajka nepožadují. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat bodem
Zpráva charakterizuje vývoj vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2012 ve srovnání s předchozím obdobím a rovněž obsahuje souhrnné informace o finančních podporách poskytnutých malým a středním podnikům z národních prostředků a prostředků Evropské unie jednotlivými ministerstvy v loňském roce. Rád bych zmínil, že ve zprávě jsou analyzovány podpůrné programy zaměřené na malé a střední podniky. Malé a střední podniky samozřejmě podporují i jiná ministerstva. Je tedy zřejmé, že se soustředíme především na podporu inovačních aktivit, exportu a na oblast energetiky a také na zpřístupnění rozvojového a provozního financování. Zpráva obsahuje informaci o přípravě příštího programovacího období a nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a také popisuje realizaci programu malých a středních podniků jak v rámci MPO, tak v rámci dalších resortů.
Dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Dále jsme kritizovali, že vzdělávací proces je asynchronní s potřebami podnikání a průmyslu. Velmi zajímavá byla diskuse ohledně snižování administrativní zátěže. Když se zeptáte jakéhokoliv podnikatele, tak vám řekne, že největší problém vidí dnes v administrativní zátěži.
Přišla jedna zpráva dobrá a jedna špatná. Co se týče hlasování některých našich poslanců Evropského parlamentu, budu s nimi hovořit a pokusím se je přesvědčit, že zejména v této oblasti by měli příště hlasovat jinak. Když jsem byl před osmi lety ve vládě jako ministr zemědělství, tak jsem to předkládal ve snaze pomoci, a ono to nějak od té doby stále nefunguje. Děkuji.
Děkuji, pane ministře, za odpověď.
Byli jsme ujištěni panem ministrem zdravotnictví, že tato ztráta bude nemocnicím kompenzována. Tak ta moje poslední otázka je, jak si představujete pravicovou politiku. Protože jestli si myslíte, že rozdávat všechno zadarmo a na dluh je pravicové, tak se hluboce mýlíte.
Děkuji vám, pane poslanče.
Ukázal jsem to hlavně v tom, že jsem založil hnutí ANO, které zabránilo nástupu socialistické vlády za podpory komunistů a hlavně zvyšování daní. No a můžeme si vzpomenout na ty izipy, na ty kardioporty a nevím, co tam všechno ještě bylo. To není o úhradové vyhlášce, to je o tom, proč operace slepého střeva někde, nevím kde, na Ostravsku, stojí méně nebo více než stejná operace někde jinde. Takže tam si myslím, že je velký prostor a určitě ty poplatky proti tomu, co se tam plýtvá a krade, jsou drobné.
Chci se zeptat pana poslance Svobody - takže bude doplňující otázka.